Já myslím, že by bylo dobře, kdybychom kraje úplně zrušili. Ale můžeme klidně odpovídat, že hlavním městem České republiky je Kraj Praha. Já to ale říkat nebudu.
Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. Nyní mám s faktickou přihlášenou paní poslankyni Semelovou, potom pan poslanec Stupčuk s faktickou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Já bych v žádném případě nechtěla stavět ostatní města proti Praze. Myslím si, že to není v zájmu ani Prahy ani celé České republiky. Já bych chtěla říci, že pokud by bydlel v hlavním městě Praze, tak by ho ta nedůvěra asi nepřekvapovala, protože my prostě máme přímo zkušenosti s manipulací a s účelovým rozdělováním na volební obvody podle toho, jak se to zrovna komu hodí. Jinak já uznávám, že jsou tady pokládány některé dotazy, které mají svoji logiku. Nechme projít tento zákon do druhého čtení a ve výborech o těchto věcech podiskutovat.
Děkuji paní poslankyni. A nyní s faktickou pan poslanec Stupčuk, poté s faktickou pan poslanec Adámek a potom pan poslanec Svoboda.
Tady se mění jenom mechanismus voleb do hlavního města Prahy. Její postavení zůstává zachováno. A my si prostě myslíme, že ten krajský systém je lepší. Myslím si, že ta argumentace je poměrně logická, že je poměrně obsáhlá. A znovu říkám, Praha je svým způsobem jiná oproti jiným městům.
Děkuji panu poslanci za dodržení limitu a nyní prosím pana poslance Adámka s faktickou.
Někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.
Zákon o dluhopisech byl naposledy zásadněji novelizován v roce 2012, když tato změna výrazně přiblížila svět dluhopisů soukromému právu a měla jednoznačně pozitivní účinky. Také díky této novelizaci došlo k výraznému nárůstu počtu primárních emisí dluhopisů. Dluhopisy tak začínají být důležitým a vítaným zdrojem financí pro firmy. Zároveň představují další příležitosti pro investory. Návrh obsahuje ve své podstatě technické změny. Při jeho přípravě byla pravidelně konzultována Česká národní banka, Česká bankovní asociace i Asociace pro kapitálový trh České republiky. Návrh je tedy nekonfliktní a jeho charakteristika je prorůstová. Rozpočtový výbor návrh projednal a jednomyslně doporučil jeho schválení. Diskuse k tomuto návrhu na výboru neproběhla. Vzhledem k tomu si vás dovoluji požádat o podporu navrženého zákona a o jeho hladké schválení.
Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Končím i podrobnou rozpravu. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Končím tedy i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pan ministr Jan Mládek uvede tedy tento tisk.
Důvodem předložení tohoto vládního návrhu zákona je především další snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a úprava kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Vládní návrh zákona je komplexní novelou zasahující do několika právních předpisů. S tímto souvisí zavedení příspěvku na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě. Vládní návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění poslaneckého pozměňovacího návrhu připraveného MPSV. K výše uvedenému pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení výboru pro sociální politiku nemám výhradu.
Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, nebo zbytku vlády, dovolte mi, abych ve svém zpravodajském vystoupení zdůraznil některé aspekty, které tady byly už naznačeny, ale které bych chtěl ještě rozvinout.
Ono dokonce by bylo vhodné, aby to byla ještě širší oblast. Jestli si občané zvolí zastupitele, kteří budou pod praporem ANO, tak já toho můžu litovat, nicméně to musím respektovat. Ale to není cena, za tuto cenu já nejsem ochoten způsobit v Praze destabilizaci. Myslím si, že opravdu tohle ne, a samozřejmě už to tady padlo, takže to bude asi zopakováno v podrobné rozpravě, návrh na zamítnutí, a já bych vás naléhavě poprosil, abyste toto odmítli. Co bych ovšem podpořil, svého času k mému velkému příjemnému překvapení tady vystoupil dnešní premiér této země Bohuslav Sobotka a řekl větu: S odstupem času musím uznat, že zřízení krajů byl omyl. Takže pokud by předkladatel přišel s něčím takovým, tak moji podporu na rozdíl od tohoto pokusu mít bude. A skutečně vás vyzývám všechny k zodpovědnosti, protože důsledky toho, a ono to tady nezaznělo ještě úplně všechno, ale ty hlavní body ano, budou naprosto tristní. Ale jestli chceme platit tuto cenu, myslím, že tato země má zcela jiné problémy a naléhavější problémy, než destabilizovat hlavní město.
S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Dolejš.
Ale když slyším o tom, že tento návrh je rudooranžovým útokem na Prahu, že Praha bude zásadním způsobem dezintegrována a rozvrácena, tak si myslím, že to je pitomost. Ale dohadování patří k politice a nemyslím si, že by pohled na sice legální, ale přesto už, řekl bych, nežádoucí volební inženýrství, které tento návrh přináší, je něco špatného. Samozřejmě jsou to dvě věci. Jsou to dva tisky a chápu, že srovnat krok s jinými vyššími územními celky může být problém, ale tak to řešme v dalším čtení a netvařme se, že tady zastavujeme jakousi strašnou katastrofu.
Děkuji panu poslanci Dolejšovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ale ještě předtím se hlásí pan navrhovatel. Dále se hlásí o slovo pan zpravodaj. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tu návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tady takový návrh. Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání nejprve výboru pro veřejnou správu. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Závěrem bych vás rád znovu ujistil, že Ministerstvo kultury již připravuje další novelu autorského zákona, která kromě transpozice nedávno přijaté směrnice o kolektivní správě bude obsahovat i další změny s cílem zefektivnění autorskoprávní úpravy a širšího využití licenčních mechanismů v zájmu jak nositelů práv, tak uživatelů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu ministru kultury Danielu Hermanovi. Nyní žádám pana zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Pospíšila, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.
Děkuji pěkně. Obsah novely již zmínil ve svém úvodním slově pan ministr kultury. Já tedy pouze zdůrazním a podtrhnu, že se jedná opravdu o čistě transpoziční novelu, a tomu také odpovídala debata na příslušném výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení příslušného výboru doporučuje
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Do sněmovního systému jsem nechala vložit pozměňovací návrh označený jako 680, ke kterému se tímto hlásím. Nyní si dovolím vám jej několika větami stručně představit. Pozměňovací návrh obsahuje čtyři body. Jeho cílem je aspoň trochu narovnat poměry mezi kolektivními správci a poplatníky. Kolektivní správci, jako je OSA, Integram a další, uplatňují kolektivní ochranu autorských a zejména majetkových práv. Pod tím si můžeme z větší části představit výběr poplatků za užití autorských děl neboli odměn. Provozovatel hotelu, penzionu, restaurace nebo jakékoliv provozovny, ve které je umístěna televize nebo rádio, má ze zákona povinnost platit kolektivním správcům poplatky za možnost veřejného šíření autorských děl. Pokud máte hotel s 20 pokoji a máte na pokojích televize, tak z každé televize musíte kolektivním správcům platit poplatek za veřejné šíření díla. Jde o jeden z příkladů, že se právo a logika nemusí vždy potkávat. Většina právních oblastí nepovažuje hotelový pokoj za veřejné místo. Například trestní právo jej považuje za soukromý prostor. Problematice definice veřejného místa se ostatně Ústavní soud i oba naše nejvyšší soudy ve své judikatuře věnovaly v minulosti velmi důkladně. Nejprojednávanější je v tomto ohledu judikatura ve vztahu k trestnému činu výtržnictví. Za ten se považuje mimo jiné i sex na veřejnosti nebo veřejně přístupném místě. Z judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího soudu však jasně vyplývá, že se nemůže dopustit výtržnosti, pokud provádí sex v hotelovém pokoji, protože ten veřejným místem není. Tato logika však neplatí v případě autorského práva. Odtud tedy pramení povinnost platit z každé televize a každého rádia v provozovně. Zákon je však bohužel nastaven tak, že kolektivní správci si mohou diktovat ceny a jejich nárůst nemusí ani nikomu zdůvodňovat. V zákoně je pouze jediná hranice, kterou nemohou překročit. Jde tedy o jednostranný diktát oligopolu vybaveného neuvěřitelnými zákonnými pravomocemi. Kolektivní správci mají v určitém ohledu dokonce silnější nástroje než finanční úřady. Berňák vám totiž musí každé své rozhodnutí řádně zdůvodnit. Každé jeho rozhodnutí můžete soudně napadnout správní žalobou, a dokonce ani úrok, dříve penále, který vám může finanční úřad vyměřit, je menší než sankce, která vám hrozí, pokud neplatíte, tak jak chtějí kolektivní správci. Ti totiž mají nástroj v podobě žaloby o vydání bezdůvodného obohacení, na jehož základě jim podle platného autorského zákona soud přizná automaticky dvojnásobek obvyklé odměny. Proto si kolektivní správci mohou diktovat a nemusí v podstatě ani nic zdůvodňovat. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je aspoň trochu vyrovnat postavení plátců a výběrčích v tomto systému. Jistě uznáte, že je to zcela logické. dříve obsahovaly klauzule zohledňující obsazenost. Uvádí, že pouhé fyzické umístění takového přístroje v pokoji nepředstavuje bez dalšího sdělování veřejnosti poskytování signálu klientům ubytovaným v pokoji, avšak představuje sdělování veřejnosti. Jinými slovy, pouze ubytovaný klient má možnost využívat sdílení signálu a sledovat tak autorská díla. Na žádost provozovatelů hotelů, penzionů, lázní a dalších ubytovacích zařízení tedy předkládám návrh, aby zákon byl o tuto úpravu doplněn.
Hlasování končím s tím, že tento návrh byl zamítnut, tudíž budeme pokračovat v jeho projednávání dál.
A z tohoto důvodu - a není tady ani pan ministr financí, který měl předkládat dnes Poslanecké sněmovně body, kvůli němu tady půl hodiny ztrácíme čas a dohadujeme se o tom, jestli bude, nebo nebude - žádám o přestávku poslaneckého klubu do 19 hodin.
Jestli tím, že tam bude vyjmenováno, kdo koho bude kontrolovat, anebo co a podle jakých kritérií. Bude to potom na nás, jak dále budeme pokračovat. Stav je takový, že zde máme dva podobné návrhy, přičemž jeden má větší podporu těch, kterých se to týká.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, nebo spíše děkuji za větu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Předložený původní návrh, ta poslanecká iniciativa byla příliš kazuistická. Pokud se podíváte na to, jakým způsobem je psaná Ústava, tak už na první pohled seznáte, že z formálního vyjádření se spíše jedná o zákonnou normu než o ústavní normu, nehledě na to, že čím je ta norma podrobnější, tak v té své úpravě tím zase vylučuje všechno to, co není předmětem té úpravy. Jenomže zákonnost jako taková je už dnes předmětem kontroly ze strany státní správy na úrovni Ministerstva vnitra, to za prvé, a za druhé samy zákony, které regulují hospodaření samospráv, ukládají povinnosti, že obce a kraje mají postupovat hospodárně.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Je důležité, aby i text Ústavy byl vnitřně nerozporný. A já chci říci, že ta mnou předložená novela nebyla mým vlastním výmyslem.
Čili doporučoval bych, aby taková složitá problematika, která může mít dopady z hlediska možných sankcí Evropské unie, byla podrobně projednána, aby k ní bylo stanovisko minimálně evropského výboru a také stanovisko Ministerstva kultury jako odborného garanta.
Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Děkuji, paní poslankyně. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra. Nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem. Opakuji, že jsme ve druhém čtení, a pana poslance Stanislava Polčáka žádám, aby za navrhovatele uvedený návrh přednesl.
Děkuji, pane předsedající. Jak se s touto situací vypořádat?
Dámy a pánové, my jsme skutečně tento návrh projednávali.
Ještě předseda kontrolního výboru pan kolega Koníček se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Takže pokud bychom přerušili jenom do zítřka a my přijali usnesení, ať jakékoli, tak zítra bychom to nemohli projednávat.
Myslím, že to bude poměrně jednoduché. Tak prosím, pan poslanec Stanislav Polčák.
To znamená, přerušit to do příštího úterý a tento tisk zařadit jako první po pevně zařazených bodech.
Děkuji za upřesnění návrhu. O tom můžeme hlasovat bez rozpravy. Myslím, že jsou přítomni všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.
Bohužel, zhruba před měsícem jsem obdržel dopis od projektového manažera, který registr zbraní měl připravit tak, jak zákon ukládal, o tom, že tento termín nebude dodržen. To je ten hlavní důvod, proč tu dnes předstupujeme s tímto návrhem a především v tomto modu pro jeho schválení. Účelem návrhu zákona je urychlené řešení problému, který nyní vyšel najevo. Od roku 2012 je připravován policií republiky centrální registr zbraní.
Pardon, já se omlouvám, pane ministře. My projednáváme návrh zákona o zbraních a já chci ctěnou Sněmovnu upozornit, že použiji všechny zbraně, které mi jednací řád dává k tomu, abychom ten bod řádně projednali. Děkuji. Prosím, pane ministře.
Účelem návrhu zákona je urychlené řešení problému, který nyní vyšel najevo, tak jak jsem říkal. V dnešní situaci není ani možné zajistit před spuštěním vlastního registru klasické testování, abychom se nedočkali stejné situace, které jsme v minulosti byli svědky u registru motorových vozidel. Vedle toho by nefunkční centrální registr zbraní způsobil též značný nárůst administrativní zátěže, právní nejistoty, případně by vedl též k bezpečnostním rizikům a ke vzniku škod, které by se následně mohly vymáhat na státu. Za jediné realistické řešení lze proto v současnosti považovat odložení uvedení centrálního registru zbraní do praxe. Ostatní změny, které tato novela zákona o zbraních obsahuje, mohou však bezproblémově nabýt účinnosti k původně stanovenému datu.
Příjemné dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté. Jeho jediným cílem je odložit účinnost centrálního registru zbraní o jeden rok, jak již uvedl pan ministr. Pokud by byl registr spuštěn v této nehotové a neotestované podobě v červenci tohoto roku, mohlo by dojít k jeho kolapsu, což by ochromilo činnost podnikatelů se zbraněmi. Rád bych podotkl, že ostatní změny tohoto zákona o zbraních, které mají nabýt účinnosti v červenci, mohou a mají nabýt účinnost tak, jak je naplánováno. V důvodové zprávě jsou celkem podrobně popsány problémy a důvody, proč navrhovatel přistoupil k tomuto řešení.
Děkuji panu poslanci Josefu Zahradníčkovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Navrhuji tedy v podrobné rozpravě zkrátit dobu na projednání ve výborech na pět dní.
Prosím, paní poslankyně. Pardon, paní poslankyně. Prosím, dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Klučka.
Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, členové vlády.
Pardon, pan poslanec Adolf Beznoska. Nicméně ty body 73 a 72, které chce vyřadit z pořadu schůze, platí. O tom zahajuji hlasování. Kdo je proti? O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 51, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Eviduji námitku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? O tomto návrhu zahajuji hlasování.
Tento bod navrhuji zařadit na dnešní odpoledne tak, aby volbu člena dozorčí rady mohla volební komise řádně připravit.
O jeho návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji tedy hlasování o návrhu pořadu schůze tak, jak byl předložen.